Je to součást programu, který byl původně na SFPI - Ty podmínky zkrátka nebyly pro obce atraktivní. Já jsem se rozhodl ty podmínky změnit, což se mimo jiné děje, hnedka k tomu skočím. Vadily třeba úroky přes 6 % a výsledkem programu Výstavba, úvěrová část na dostupné byty za rok 2022, byla jediná žádost na výstavbu 24 bytů, kterou navíc žadatel později stáhl, což svědčí o tom, že ten program nebyl úplně úspěšný, byla to už spíše ostuda. V rámci toho programu vzniklo za poslední tři roky asi 330 bytů, což je určitě dobré číslo, ale v celkovém objemu potřeb to příliš mnoho neřeší. Zrušili jsme i program Vlastní bydlení. Ten program, a to si troufnu říct, byl ukázkou spíše špatného nastavení té podpory. Objem peněz na pořízení nebo opravu nemovitosti nebyl úplně vysoký, byl relativně nízký, úroky byly relativně vysoké, nebyl tam příjmový limit. Takže na podporu dosáhly i celkem dobře situované domácnosti. A ta nedostupnost bydlení pro mladé, které ten program měl řešit. Za minulý rok bylo výsledkem 270 smluv za 713 milionů, což těm lidem určitě pomohlo, ale s koncepčním řešením to nemá nic moc společného. Já si myslím, že důležité je řešit to jako koncepční věc, nikoliv jako problém jednotlivce, a proto jsme i v debatě s Evropskou komisí a tak, jak definujeme dostupné bydlení, mladé rodiny a mladé lidi zařadili do těch skupin, které mají nárok třeba na to dostupné bydlení ve formě zvýhodněného nájmu oproti těm cenám, které vycházejí z map, které připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem financí. Je to vlaštovka, opět říkám, neupínejme se pouze k nějakému jednomu programu, že tu věc vytrhne notifikovaný program. Když se podíváme i na úspěšnost třeba ve využívání národních titulů nebo evropských dotací - a já se tím nikde netajím, ta data jsou na Ministerstvu pro místní rozvoj a jsou dána historicky - my vlastně vidíme jakési lokální šampiony, prostě větší města, obce, kde je to potřebné know-how, kde je třeba tým investic, kde existuje třeba odbor, tak jsou samozřejmě úspěšnější v těch žádostech o ty dotace, v přípravě těch projektů.
Debatu o tom, kdo komu tady přispívá ze státního rozpočtu, jsme tady vedli mimochodem tedy i včera. Toto jsem se dočetl. Dokonce si myslím, že by mohl být i navýšen, ale pouze pro účely bydlení, když to řeknu stručně.
Děkuji, a nyní poprosím s faktickou poznámkou pana ministra Stanjuru.
Mnohem přesnější název je spoření se státním příspěvkem, než stavební spoření. My jsme podepsali memorandum, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, všechny stavební spořitelny, s tím že nám pomohou s energetickou transformací domácností. Ví, že bude tisíc korun příspěvek, pomohou každému klientovi, každému občanovi, který bude chtít investovat do snížení energetické spotřeby jeho bydlení, s vyřízením dotace, případně úvěru, poradí mu, dají mu seznam, a to všechno na náklady stavebních spořitelen. Takže v tomto případě jsme se dohodli, máme shodu, máme memorandum, takže já tady žádný rozpor s těmi, kteří ten systém roky provozují, nevidím.
Děkuji.
Já jsem to opomněl ve svém projevu říci.
Děkuji. Pan předseda Bernard.
Opravdu jsem ta jednání s těmi spořitelnami vedl. Ale měl jsem opravdu stejné obavy jako vy, úplně jsme mysleli stejným směrem, a jsem rád, že to takto dopadlo.
Pan poslanec Jiří Mašek.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Ještě jednou jim děkuji. Já budu hovořit o vztahu konsolidačního balíčku a vědy. Konsolidační balíček vlády pětikoalice navrhuje omezení investic do vědy a výzkumu. Omezení investic do vědy může mít několik negativních dopadů. Věda je hnací silou inovací, které jsou základem technologického pokroku předchozích, současných i budoucích společností. Rozvoj a dominance západních společností vždy byla založena na technologické převaze, která byla hnána a podporována vědeckým výzkumem a jeho přetavením v rychlý růst technologických inovací. Nové technologie jsou nezbytné pro zabezpečení ekonomického růstu, a tím i blahobytu obyvatelstva. Je třeba nových technologií v těchto oborech. Jsou to obory, které nepokrývají všechno. Je to něco, co mě zajímá a co mě napadlo. A důležité je také uchovávání energie, to taky nemáme patřičně vyřešení. Co je moje oblíbené, tak to je kosmický výzkum. Dále je to robotika, umělá inteligence, biotechnologie, kde bych zmínil hlavně produkci nových antimikrobiálních, antivirotických látek, onkologických terapeutik a terapeutik na neurodegenerativní onemocnění. Oni i naši vědci na tomto pracují. Mám jednoho příslušníka rodinného, který na tom pracuje. Inovace a nové technologie vedou ke vzniku nových odvětví, které mohou generovat nová pracovní místa.
Ano, Ministerstvo zdravotnictví mělo řadu připomínek. Garantuji, že všechny byly řádně vypořádány. A je jediná drobnost, kterou řešíme, kterou jsme tady s kolegou Farhanem diskutovali dneska, za což mu děkuji, a kde s panem ministrem Stanjurou ladíme detaily, co se týče těžké přístrojové techniky a její definice komisí. Co se náměstků týče - politických, nepolitických - zase mohu jenom mluvit o svůj resort. Já jsem si stoprocentně jistý a možná třeba některý z nich přijde a potvrdí to, ze tří poslanců zdravotního výboru, kteří tady s opozicí sedí, že můj politický náměstek Jakub Dvořáček je nejméně stejně kvalitní, jako byl Vojtěchův politický náměstek pan Vrubel. Totéž si myslím o dalších politických náměstcích na svém resortu. Není ani ředitel tohoto odboru - a řídím si ho sám.
Já jsem to s nikým neprojednal, to je pravda. Víte, jaký je celostátní výnos daně z rybníků, daně z rybníků - celostátní? Ten důvod je úplně jednoduchý - naprosto neefektivní, naprosto neefektivní daň. To vysvětlím já, to nenavrhlo Ministerstvo zemědělství. Takže myslím, že to není třeba posílat mailem, máme to všichni i v elektronické podobě. Takže reálná hodnota té známky vzrostla...
Já všem nechávám tak do těch deseti sekund, protože než potom to rolovat a dávat si druhou, tak je možná lepší to doříct.
Děkuji. A z těch osmi vám pět napsali "nevyhověno, rozpor". Takže mě by docela zajímalo, jak jste tu shodu našli. Takže ten rozpor tam je.
Někdo z vás kritizoval - teď nevím, omlouvám se - zvýšený počet úředníků, který schválila vláda. Jsou to místa na dobu určitou a jsou placena z Evropské unie. Tak jenom, abychom věděli, když něco kritizujeme. Tady padla otázka, co jste udělali s těmi sociálními partnery? Možná je to výsledek té mizerné komunikace, o které říkal pan poslanec Juchelka, že na nás nekřičí, neječí, nebouchají... nebo co jste všechno použili. Někdy podle mě stačí normálně mluvit i s těmi, kteří s vámi nesouhlasí, a pak není důvod, aby někdo na vás křičel, ječel nebo bouchal do stolu.
Děkuji.
Říkám, vážím si jejich nesmírně. Proto říkám, co jste jim udělali, protože tomu nevěřím, nevěřím tomu.
Děkuji. Pan vicepremiér Válek. Mezitím přečtu omluvy.
Ale potom, co těch 20, jak to bude léčit? Já jsem to říkal jenom za ty včeličky.
Prosím, vaše dvě minuty.
Musím říct, že ale ten režim se nemění. Vždy to byl příjem. Příjem to byl vždy, vždy podléhal té dani, vždy se zdaňoval podle tohoto zákona. Stejně tak se na něj jako na ostatní příjem aplikoval limit pro podání daňového přiznání. Přece tady nemáme stav, kdy od první koruny ostatního příjmu jste povinen podávat daňové přiznání. Fakticky se nic nemění. Mění se ten limit. O 20 tisíc korun víc. Takový je stav. Držme se prostě toho, co je skutečně v tom zákoně napsáno. Já taky mám rád včely. To je regulérní dotaz.
Pan poslanec Radek Vondráček se opět hlásí.
Vy jste s nimi vůbec nemluvili, vy jste si to nevysvětlili.
Přistoupíme k další přihlášené, kterou je paní poslankyně Lenka Dražilová.
Budu citovat francouzského historického politika. Je třeba si uvědomit, že podfinancování vědy pod záminkou úspor se negativně vrátí a to okamžitě. Mám příklad ve vlastní rodině. Nebo se říkalo - pusťme mladé lidi na vandr, oni se vrátí. Oni se prostě nevrátí a jejich rodiče se děsí, že by se tyto nadané děti vrátily. Škrty ve vědě nedávají žádný smysl ani z ekonomického hlediska. Tyto analýzy ale současná vláda v lepším případě ignoruje, v horším s nimi ani není seznámena. Lze tak soudit podle toho, jaké a jak návrhy předkládá. Na závěr si dovolím poradit. Menší částky mají i další rezorty. Prostředky by se měly alokovat do grantových agentur a resorty by je mohly soutěžit stejně jako jiné instituce. Závěrem, škrty ve financování vědy a výzkumu bez jakékoliv analýzy a strategie jsou nejen neúčinné, ale naprosto kontraproduktivní. Děkuji za pozornost.
Reagovat s faktickou chce pan ministr Stanjura.
Děkuji. Návrh státního rozpočtu sem přijde, až sem přijde. Tak se bavme i o těch částkách, o kterých mluvil pan poslanec. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. My v těchto dnech a týdnech vedeme politická jednání. Jednání nejsou uzavřená. Teď se postupuje podle zákona o rozpočtových pravidlech a k tomu probíhají tak jako každý rok - znáte to i z doby svých vlád - politická jednání.
S faktickou ještě pan poslanec Špičák.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme tady v návrhu zákona ohledně konsolidačního balíčku, konsolidace financí. Co ale před sebou máme? Tady jeden z ministrů říká - jednejme o tom, co je v tom balíčku. Ale co se děje tady okolo v rámci diskuse? Pan ministr tady tedy hovořil o balíčku, ale neřekl nám, jak takové razantní změny za těch 73 miliard korun komunikoval s ostatními. Kdo vůbec ten balíček podporuje, kdo ho kdy viděl. Nějaké podnikatelské svazy, Hospodářská komora, odbory, rektoři, Svaz průmyslu a dopravy? Všechno jsme se dozvídali a dozvídáme postupně. Takže jak taková komunikace, která je při prosazování takovýchto změn důležitá, probíhala? Co se stalo nakonec? Ve vládní koalici, cituji, dál hrozí další velký rozkol. To se ale nelíbí Pirátům, jejichž šéf a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se proti takto výraznému snížení ohradil. Podle ní je pracovní návrh Ministerstva financí na rozpočet příštího roku nepřijatelný a v rozporu s programovým prohlášením vlády. Rada pro výzkum, vývoj a inovace navrhuje rozpočet o 12 miliard vyšší, bezmála na 48 miliardách."
Já také děkuji. A nyní je na řadě pan poslanec Zborovský.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na konsolidační balíček se můžeme dívat z více úhlů pohledu, nicméně je jisté, že bez reformy veřejných financí se náš stát za pár let může ocitnout ve velmi složité situaci. Pokusím se být věcný a nejen nereagovat emotivně na základě dojmů. Proto mi dovolte, abych uvedl několik bodů k tomu, proč si myslím, že je nutné, abychom navrhovaný konsolidační balíček schválili. Je samozřejmě možné uvádět mnoho různých ukazatelů, jako je absolutní výše dluhu, úroveň zadlužení a podobně. Nejdůležitější ale je reálný dopad našeho zadlužení na státní rozpočet, jinými slovy to, co my všichni musíme každoročně platit jako úrok ze státního dluhu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Konsolidace veřejných financí by se měla opírat především o úspory ve výdajích státu, a ne v podobě zvyšování daní. Proto já to nazývám daňovým, a ne konsolidačním balíčkem. Ono to není nezanedbatelné. Není, skutečně není. Takže by mě zajímalo, co pana ministra, úředníky nebo jaké pomazané hlavy vedlo k tomu, aby tyto věci byly přímo v té nejvyšší sazbě. Podle nedávné studie poradenské společnosti Mazars se ukazuje, že Česko má nejvyšší sazbu snížené daně z přidané hodnoty v porovnání s okolními středoevropskými zeměmi. Snížená sazba DPH se uvádí jako opatření pro podporu spotřeby ve specifických sektorech a zároveň slouží k ochraně základních potřeb obyvatelstva. Opravdu tomu nerozumím. Důchody jim nějakým způsobem omezíme a k tomu jim ještě přidáme další náklady, které budou fungovat. A bude to svým způsobem velmi kontraproduktivní. Bavíme se dále například o časopisech a novinách. Tam to logiku už vůbec žádnou nemá, protože časopisy budou v nižší sazbě, noviny budou ve vyšší sazbě, to, co je periodikum, bude se rozlišovat, jestli se vydá třikrát týdně, nebo čtyřikrát, tam k tomu dojde. To mně už vůbec hlava nebere. Nevím, jestli jste si někdo v poslední době kupovali knihy. Pak je tady taková zajímavost, na kterou jsem narazil, a to jsou například květiny. Takže to je docela zajímavé. Jestli si myslíte, že to jde vodou z vodovodu... Já mám to štěstí, že jsem z jižních Čech a u nás s radostí se asi té vody z vodovodu napijete, to není problém, nicméně tady v Praze třeba vodu z vodovodu nepiju, to asi úplně nejde. Asi mi potvrdíte, že to bude okres od okresu, kraj od kraje. Prostě mně to mozek nebere, nemá to žádnou logiku. Asi kdybych byl dřevorubec z lesa, tak bych se nad tím musel zamyslet, protože to je něco, co se v globálu ve slušné společnosti nedělá. Protože já bych si dokázal představit nějaké skupiny jeden dva tři, kde bych dal základní potraviny, nezbytnosti a tak dále. Tam bych třeba dal nulu. Pak bych udělal něco, co není nezbytné, ale jsou to věci, které si nemusím kupovat každý den, tam bych dal třeba těch deset. Skutečně bych byl velmi rád, kdyby pan ministr vystoupil a řekl, kdo to tvořil, s jakou logikou, s jakou sousledností a jak se vlastně dopracovali toho výsledného efektu? Tak tohle by mě tedy zajímalo. Na to bych chtěl dostat odpověď.
S dalším příspěvkem vystoupí paní poslankyně Ivana Mádlová. Připraví se pan poslanec Tomáš Kohoutek. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Děkuji. A já se k tomu nebudu dále vyjadřovat, protože k tomu bude mít samostatný příspěvek moje ctěná kolegyně paní profesorka Adámková.
Pokud se nám jej podaří schválit jako celek, tak v příštím roce nám ušetří 94 miliard korun. Místo toho, abych se zabýval těmi jednotlivými detaily, které tu určitě budou důkladně probrány, tak bych chtěl zmínit pět základních principů. Na samém začátku bych chtěl zdůraznit ale jednu věc, která je mimořádně důležitá. Tempo zadlužování státu je aktuálně jedním z největších problémů České republiky. A já myslím, že všichni v tomto sále, ať už to přiznávají nebo nepřiznávají, tak dobře vědí, kde je původ tohoto problému, kde je původ toho rychlého zadlužování státu. Je to dědictví socialistického myšlení, krátkodobého řešení problému a populistického uplácení voličů. Ale ve stejné míře, ve stejné míře, jde také o důsledek neustálého odkládání potřebných reforem i přesto, že si všichni, kteří tomu aspoň trochu rozumí, dobře uvědomovali, že bez těchto reforem to špatně dopadne a uvědomovali si to, co taková nezodpovědnost přinese. Toto všechno jsou východiska, se kterými se naše vláda musí vyrovnávat a se kterými naše vláda musí pracovat. A těmto nepříjemným, bolestným, nepopulárním věcem se na této cestě nemůžeme vyhnout. Bez těchto opatření je naše budoucí prosperita ohrožena. Moje vláda je vláda, která se nebojí sliby plnit, která je plní a která tedy může říct, že s nezodpovědným hospodařením je konec. My jsme připraveni se postarat o to, aby další generace České republiky nemusely žít na dluh. Zaráží mě, že se přesto najdou hlasy, které by chtěly sabotovat všechno, co se s katastrofálním stavem českých financí dá udělat. A dokonce tady často opoziční poslanci navrhují pravý opak. Ale dámy a pánové, všechny tyto výdaje by přece musel někdo zaplatit. A nejenom zaplatit, protože by to byly výdaje na dluh, tak by je také musel splatit, a splatit i s úroky. Tuto zátěž by nesli opět občané, tuto zátěž by nesly firmy, ale to už jsou věci, které opozice neříká. Mám pocit, když poslouchám tu debatu, že velká část opozice - neříkám, že všichni, abych byl spravedlivý, velká část opozice si odmítá přiznat, o jaké vážné problémy tady jde. Proto si to, prosím, ujasněme. Když mluvíme o konsolidaci našeho hospodaření, tak nemáme na mysli žádné triviální změny v účetnictví ani řešení nějakých technických detailů. Když mluvíme o ozdravení veřejných financí, tak neposíláme státní rozpočet do lázní, tam by mohl jedině ministr financí, který by si to zasloužil, ale samozřejmě do žádných lázní nepojede, protože se naplno věnuje práci a konsolidaci veřejných financí, ale veřejný rozpočet do lázní prostě poslat nemůžeme, aby si trochu odpočinul. To, k čemu naše země musí přistoupit, to je série vážných, doslova život zachraňujících operací. Je to zcela základní předpoklad proto, aby stát mohl znovu normálně hospodařit, aby mohl zajišťovat lidem všechno, na co jsou zvyklí. A aby měl také finanční prostředky, aby měl peníze na nutné reformy a strategické investice. Proto také platí, že naše úsilí o modernizaci fungování státu nemůže skončit tímto balíčkem, který tu dnes projednáváme. Ale toto je nutný předpoklad, toto je nezbytný předpoklad proto, abychom mohli dělat další strategické kroky. A teď tedy k těm pěti principům, které jsem slíbil, pěti principům, kterým se naše opatření řídí. Opatření v rámci ozdravného balíčku nechápeme jenom jako nějakou rychlou záchrannou akci, ale také jako příležitost k dlouhodobým pozitivním změnám. Snižování výdajů znamená možnost zmírnit nedostatky, zjednodušit pravidla - to je důležité, zjednodušit pravidla a vytvořit tak vyváženější, předvídatelnější a celkově spravedlivý stát.